Ono je to skoro jedno, kdo za to může. Nehledejme viníky. To je mnohem lepší a produktivnější.
Děkuji panu navrhovateli. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám celou řadu přihlášek. S přednostním právem pan poslanec Kučera. A jenom k panu poslanci Stanjurovi.
V prvé řadě bych chtěl říct jednu poměrně zásadní věc. Když se potkávám s řediteli příspěvkových organizací či lidmi, kteří jsou za provozování sociálních služeb zodpovědní, tak mnozí z nich mi mezi čtyřma očima řeknou, že peněz v sociálních službách je poměrně dost. Toto je poměrně zásadní informace. Oni přiznávají, že těch peněz je dost, nicméně bohužel nekončí tam, kde končit mají.
Měli jsme mimořádnou schůzi. Takže jsme se k tomu postavili opravdu čelem bez ohledu na to, že můj osobní názor je ten, že opravdu není kam spěchat. To, co musíme udělat, je uvolnit pásmo 700 MHz pro mobilní data. To musíme. Abych nebyl obviněn z nějakého lobbingu pro mobilní operátory, tak první věc, kterou bych konstatoval, a to je zřejmé, že jsem rád, že z rétoriky předkladatelů vymizelo to, že tímto způsobem se ovlivní cena mobilních dat. Nevím, co budeme dělat. Takže to jsou zhruba problémy, které mám s tímto zákonem. Děkuji.
Nyní přečtu omluvu. Paní poslankyně Jana Pastuchová se omlouvá v době od 9.30 do 10.30 hodin z pracovních důvodů. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Opálka.
I oni využívají reklamu. Takže ty toky jsou samozřejmě dvojí.
Vzorné dodržení času.
To se týká životního prostředí.
Další faktická poznámka - pan poslanec Kudela. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pod písmenem C je můj pozměňovací návrh, kde navrhuji, aby byla možnost pro Český telekomunikační úřad vytvořit prostředí pro to, aby Český rozhlas mohl na celém našem území vysílat digitálně. Je to ostuda, že ještě v rámci rozhlasového vysílání vysíláme stále analogově, nemáme možnost digitálního vysílání.
A jako další vystoupí pan poslanec Marek Benda.
Pokud není a vyplývá ze zákona, pak se ptám, proč ho do tohoto přechodového plánu dáváme. Pak je to naprosto zbytečné ho do přechodového plánu dávat. Pan ministr odpověděl. Jenom ocituji odpověď na klíčovou otázku. A nikde se mi nedostalo jiné odpovědi. Ani na hospodářském výboru, ani nikde jinde. Takhle zněla otázka. A akorát mi nikdo doteď neodpověděl na otázku: Je to v souladu s článkem 107, nebo není?
Vyšetřovatele dopravních nehod jsem dělal tři roky a vím, o čem to je. Dodnes se některým lidem vyhýbám. A smrt každého člověka, který zemře pod koly nezodpovědného řidiče, by mohla být i díky vašemu rozhodnutí.
Děkuji panu poslanci Ondráčkovi a gratuluji mu k jeho řidičským úspěchům. Jeho projev vyvolal dvě faktické poznámky. Nejprve paní poslankyně Jana Černochová, poté pan poslanec Ivan Adamec.
Děkuji, pane místopředsedo. Já se musím důrazně ohradit proti tomu, co tady řekl můj předřečník ohledně toho, že by výbor pro bezpečnost měl být zlobbován nějakými organizacemi, které prodávají radary. To je naprostý nesmysl a možná by bylo dobré, kdyby na obhajobu výboru pro bezpečnost vystoupil i předseda tohoto výboru pan Váňa. Já navážu na to, co tady bylo řečeno při projednávání služebního zákona. Pokud by skutečně byl dostatečný počet policistů České republiky, speciálně v hlavním městě Praze, tak by se městská policie mohla věnovat tomu, k čemu byla ze zákona určena, tedy k zajištění veřejného pořádku. To, že městská policie musí v řadě obcí, Prahu nevyjímaje, dělat agendu za Policii České republiky, to je systémově špatně.
Ta maskovaná auta, která měří rychlost, podle mě nepatří do našeho systému. Kdyby ta auta obarvili, tak by měla i preventivní účinek. To je taky realita. A byznys to není! Ze začátku ano, těch pokut bylo hodně, postupně se naučili jezdit. Takže dneska samozřejmě jenom blázen si toho nevšimne. Nebo člověk, který má sníženou schopnost vidět nebo si pamatovat. Takže dneska už samozřejmě to běží, řekl bych, ve standardním režimu. Na druhé straně já také nejsem pro zakázání v této době měření městskou policií. Omlouvám se, děkuji.
Vážené paní poslankyně, páni poslanci, já možná vysvětlím to nedorozumění mezi kolegy. Pan poslanec Ondráček řekl, že výbor pro bezpečnost byl ovlivněn antiradarovou lobby. To jsou ti, co nechtějí radary. To byla zjevná nadsázka, samozřejmě. Výbor pro bezpečnost přijal komplexní pozměňovací návrh, ve kterém říká, že by se mělo omezit právo pro obecní policii měřit pouze na území své vlastní obce. A ta debata není o tom, jestli je potřebné měřit, nebo není potřebné měřit. To je logické. Ale bavíme se o tom, a o tom je ta diskuse, zda městské a obecní policie mají působit na území svých vlastních obcí, anebo zda mají vyjíždět do širých dalekých krajů a tam potom třeba právě měřit rychlost v jiných obcích, dokonce v jiných krajích. Děkuji.
Dobré odpoledne všem. Jsem rád, že předseda to na závěr řekl, tak jsem domluven i s panem ministrem jako zpravodaj. Aby obce v uvozovkách ušetřily za to proškolení, starostové si to ohlídají.
Čili je zde velká administrativa, také to zde bylo řečeno, přebujelá v těchto službách, to je to, co je zatěžuje. Jsou to zdravotníci, dále speciální pedagogové, i když si myslím, že moje předřečnice to také zmínila. Jsou to pradleny, kuchaři, údržbáři. Tito všichni se podílejí na celkové péči právě o lidi v těchto zařízeních, ať už to jsou domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, kde se pracuje opravdu v nepřetržitém provozu.
Dámy a pánové, dovolte mi pár poznámek. To bych chtěl říct jako první poznámku. A já to říkám obecně, jsme mlčeli. Naštěstí se nesnižovaly platy u sociálních služeb, tam se jenom zmrazily. Protože to se teď těžko dohání. A pak je to samozřejmě i předmětem kritiky. Protože si myslím, že ti lidé si to zaslouží. Ale nebuďme pokrytci a vzpomeňme si na to, co bylo v minulosti, a férově se o tom pobavme. A na základě jednání tripartit se prosilo, a kolega to tady může dosvědčit, aby se ty stavy doplnily, protože to nebylo únosné. Takže buďme zase féroví.
Děkuji. Paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová a její faktická poznámka.
Ale to bylo jenom na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Pozor, to nebylo na úřadech práce, to nebylo na dalších organizacích, které Ministerstvo práce zřizuje. Tak jenom aby bylo jasno. Což já jsem tedy ale říkala, že to jsou jenom úředníci a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ale je to prostě jenom tady pod touto střechou, pod touto jednou střechou.
Tak já děkuji za slovo, pane předsedající.

Ale nalijme si čistého vína. Je pět měsíců před volbami. A jak to všichni vidíme? Je to o tom, že se tady předháníte, která z vládních i nevládních stran je vlastně pro rychlejší nárůst těchto peněz.

A co se týče dalších věcí. Do této doby se nic neudělalo.

Co jste pro to udělali vy všichni, co tady sedíte? Jenom možná trošku z praxe.

Jinak řečeno stále více nám chybí peníze.

Projednáváme velmi složitou materii, nicméně jsem přesvědčen, že vše podstatné bylo pečlivě projednáno a vydiskutováno a nic nebrání tomu, aby mohl být projednávaný návrh zákona přijat ve třetím čtení. Důsledky nepřijetí návrhu zákona by směřovaly proti českým spotřebitelům v elektronických komunikacích a proti českým divákům, kteří přijímají volně šiřitelné televizní vysílání. Zároveň by to znamenalo ohrožení budoucnosti a udržitelnosti bezplatného televizního vysílání v České republice s možnými dlouhodobými negativními dopady do výdajů českých domácností. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za pozornost a žádám vás o přijetí tohoto návrhu zákona.
Já vám děkuji, pane ministře. Nyní otevírám rozpravu, do které se jako první hlásí pan poslanec Leo Luzar.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, páni ministři, dámy a pánové, já si dovolím jenom v krátkosti upozornit na pozměňovací návrhy pod bodem D, kterých jsem tvůrcem. Původní zákon o telekomunikacích byl deklarován jako zákon, který má zlevnit mobilní data. Cílem je v dohledné době přinutit operátory uvolněním konkurence, aby se zákazníky jednali tak, aby se opravdu výsledná cena za mobilní data v České republice výrazně snížila. Snažím se o sjednocení na 30 dnů, na jeden kalendářní měsíc. Reakce ministerstva je neutrální, ale ve zdůvodnění se píše, že chybí přechodné ustanovení, přechodná doba přípravy operátorů. Zároveň žádám zpravodaje, aby o těchto bodech bylo hlasováno zvlášť.
Jako další do diskuse je přihlášena paní poslankyně Pekarová, připraví se pan poslanec Kolovratník.
Děkuji za slovo. Kolega Kučera během mé nepřítomnosti pozměňovací návrh již odůvodnil. I tak bych vás zde sama ráda krátce požádala o jeho podporu. Návrh dává divákovi možnost volby, díky které si sám na svém přijímači zvolí, s jakým zvukovým doprovodem bude pořad sledovat. Z důvodu rostoucích nároků na kvalitu obrazu a zvuku je šířka terestrického frekvenčního pásma, přes které je signál České televize šířen, omezena. Proto je dnes duální vysílání fakticky nedostupné. To otevírá prostor k opětovnému zavedení duálního vysílání. Z tohoto důvodu předkládám návrh právě v této novele. Jazyková vybavenost je u nás hluboko pod evropským průměrem. K tématu duálního vysílání jsem pořádala kulatý stůl a setkala se s řadou odborníků. Česká televize se rovněž duálnímu vysílání v zásadě nebrání a už dnes ho v omezené míře nabízí divákům satelitního vysílání. Cílem návrhu je však zpřístupnit tuto možnost i divákům, kteří přijímají bezplatné pozemní vysílání, což je asi 60 % domácností - ty tedy dnes tuto možnost bohužel nemají. Návrh byl také předem konzultován jak s Ministerstvem průmyslu a obchodu, tak také s Ministerstvem kultury. Výsledná podoba pozměňovacího návrhu je právě kompromisním řešením, které se snaží vyhovět všem připomínkám jak od České televize, tak obou ministerstev. Návrh má také podporu garančního hospodářského výboru. Chci zde uvést ještě jednu věc. Mně dabing samozřejmě nevadí a můj návrh ani nemá ambici dabing rušit. Pouze chci divákovi dát možnost volby. Pro ty, kteří upřednostňují dabing, se totiž nic nezmění. Pro ty, kteří preferují původní znění s titulky, pak nabízíme novou možnost. Vážené kolegyně a kolegové, věřím, že se pro tuto změnu, která diváky o nic neochudí a naopak jim dává více možností, najde dostatečná podpora. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Kolegyně, kolegové, přeji vám dobré dopoledne. Je asi zbytečné, abych opakoval argumenty předkladatele, tedy Ministerstva průmyslu. Ale já cítím povinnost, abych reagoval a abych vystoupil za prvé, protože jsem autorem dvou pozměňovacích návrhů, které mí kolegové v garančním hospodářském výboru podpořili, a chci jim za to moc poděkovat. A chci se tedy i přimluvit za přijetí těchto pozměňovacích návrhů.
Otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Ptám se na závěrečná slova. Protože neeviduji návrh na vrácení garančnímu výboru k novému projednání, zahajuji rozpravu podrobnou. Není zájem o vystoupení v podrobné rozpravě, proto končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Z pověření vlády předložený návrh uvedl v prvém čtení pan ministr Milan Chovanec. Pan ministr nemá zájem o úvodní vystoupení. Dále byl přikázán výboru pro zdravotnictví. Nyní prosím zpravodajku výboru pro veřejnou zprávu a regionální rozvoj paní poslankyni Věru Kovářovou, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru. Děkuji paní zpravodajce. Není zájem o závěrečná slova. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Štěpán Stupčuk.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Druhý okruh navrhované úpravy je dále rozšíření elektronické služby veřejné správy občanům o vedení přehledného katalogu veřejných služeb v rámci již stávajícího registru práv a povinností. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci. Jestliže se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji paní zpravodajce. Z pověření vlády i tento návrh uvede pan ministr vnitra Milan Chovanec.
Dobré odpoledne všem, kolegyně, kolegové, pane místopředsedo.
Místo něj se tohoto úkolu ujme pan poslanec Jan Klán. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Zdeněk Ondráček.
Děkuji, pane předsedající.
Chtěla bych přinést ještě některé jiné pohledy, o kterých tady nebyla až tak rozsáhlá debata. Určitě je důležité nastavit koncepční změnu financování sociálních služeb. Jedině ta může přinést i zlepšení ocenění práce pracovníků jak v přímé péči, tak zdravotnických pracovníků v zařízeních sociálních služeb. Novela, která připutovala v současnosti do Poslanecké sněmovny, se financováním sociálních služeb a oceněním pracovníků až tak nezabývá, naopak jsou tam věci, které spíše komplikují celou práci v sociálních službách, a je to spíše takový kompilát různých návrhů, který není příliš povedený. Proč hovořím o tomto zákoně? Tyto příspěvky na péči jsou mandatorním výdajem rozpočtu státu. Do roku 2006 byly sociální služby financované jiným způsobem. Obce, které jsou a byly zřizovateli zařízení sociálních služeb, tak získávaly dotaci na lůžko, která byla pravidelně valorizována. A dále jsou tam jiné zdroje, a to je příspěvek zřizovatele, kterým bývá buď kraj, anebo obec. Mohou to být také jiní zřizovatelé, například nevládní organizace, charity, diakonie a další, kteří se starají o investice, ale také o provozní náklady. Dále jsou to úhrady od uživatele, které jsou regulovány, a to je také poměrně důležitá informace. Protože pokud jsou regulovány, tak takovýto poskytovatel v tom případě má nárok na dotaci ze strany teď kraje, dříve státu. Pokud by regulovány nebyly, tak by bylo možné získat těch peněz samozřejmě víc. Hovořili jsme o tom poměrně podrobně na výboru pro sociální politiku, kdy poskytovatelé se poměrně liší. Jiní poskytovatelé se právě tomuto podrobit nechtějí. Takže tato situace je poměrně nejasná. O dotaci ze strany toho času krajů jsem již hovořila. Zhruba před dvěma lety jsem zde přinesla pozměňovací návrh, který se tohoto týkal, a právě ten mohl přinést čas potřebný čas k tomu, aby byla nastavena systémová změna financování sociálních služeb. Nebylo mi vyhověno. Já jsem přesvědčena, že tento úřad je skutečně pouze konzultačním místem a že si tento převod možná podle mého názoru vyžadoval i notifikaci Evropskou komisí. Z toho vyplývá, že jednoznačně financování sociálních služeb provází střet zájmů, protože na úrovni krajů, které rozdělují dotace, dochází ke střetu zájmů, protože kraje jsou zároveň poskytovateli sociálních služeb, zřizovateli, a zároveň rozhodují o výši dotace. A je jasné, že je to i v jejich zájmu zase, aby nemusely doplácet ze svých vlastních zdrojů tolik do poskytování sociálních služeb. A zároveň je zde důležitá také debata s obcemi, protože některé obce se podílejí na spolufinancování za své občany, kteří jsou umístěni v domovech pro seniory, a některé obce se nepodílejí a nic je k tomu zásadně nenutí. No samozřejmě se liší.